V reakci na nález Ústavního soudu zákonodárce novelizoval ústavní zákon o evidenci tržeb stanovující náběh povinnosti evidovat tržby ve čtyřech fázích a měla nastat obecná povinnost evidovat všechny tržby splňující zákonnost evidenci tržby, která podléhá evidenci. Já za to velice děkuji předkladatelům. Byl provázen celou řadou velkých výzev, ale jeho realizace byla velmi úspěšná. Mnoho expertů a odborníků na tom pracovalo. Nicméně nejdůležitějším aspektem každého projektu je jeho účel a smysluplnost. Vládní koalice se snaží nabudit dojem, že elektronická evidence tržeb je zbytečná, přežitá, drahá a podnikatele zatěžuje. Vládní koalice tak ignoruje data získaná z několika let ostrého provozu a popírá fakta o vybraných segmentech podnikatelského prostředí, ve kterém hotovostní transakce hrají klíčovou roli. V důvodové zprávě předkládaného zákona uvádí proti sobě jdoucí navzájem se vylučující argumenty, což by za jiných okolností bylo úsměvné, ale spíše toto pouze poukazuje na nekompetentnost a zkratkovitost zpracovatelů. Vraťme se ale ke smyslu a účelu projektu elektronické evidence tržeb. Aby stát mohl řádně fungovat, musí být schopen vybírat daně. Samozřejmě, že nelze považovat všechny podnikatele za nepoctivé, ale bylo by naivní si myslet, že mezi podnikateli žádní nepoctiví nejsou. Bohužel jsou a šedá zóna ekonomiky v oblasti hotovostních transakcí jim nahrávala a tyto podnikatelé reálně nepřiznávali své příjmy, aby tyto příjmy nemuseli danit. Nepoctivec pak nemusel za tyto zaměstnance odvádět do veřejných rozpočtů z nepřiznaných příjmů žádné další odvody. Zákon o elektronické evidenci tržeb toto prostředí narovnal do čitelnější a spravedlivější podoby. Dalším synergickým efektem je nezatěžování transparentně fungujících a poctivých podnikatelů právě namátkovými daňovými kontrolami. Elektronická evidence tržeb je přesně tím preventivním nástrojem, který pomáhá narovnat defekty vzniklé v podnikatelském prostředí, ve kterém převládají hotovostní platby. Ministerstvo financí, které vzhledem k výše uvedeným okolnostem již nelze považovat za určující. Zavedení elektronické evidence tržeb mělo i pozitivní dopad pro podnikatelské subjekty v souvislosti s provedenými kontrolami Finanční správou. Jejich počet klesl v řádech několika desítek procent a souběžně se zvýšila efektivita prováděných kontrol, to je počet oprávněných kontrol u subjektů se zjištěnými nedostatky. Zajímavým vedlejším efektem po zavedení elektronické evidence tržeb pak bylo rozšíření počtu platebních míst umožňujících bezhotovostní formu, a to je právě přijímání platebních karet. Když se dneska podíváme, tak někteří podnikatelé mají na dveřích napsáno: Karty nepřijímáme.
Další v pořadí v obecné rozpravě je paní poslankyně Knechtová. Pardon, máme tu ještě, než vám dám slovo, tak tu máme dvě faktické poznámky. První faktickou poznámku má pan ministr Válek, kterého nevidím v sále. Tak paní poslankyně Adámková. Děkuji za faktickou poznámku a za to, že jste dodržela čas. A nyní dám slovo paní poslankyni Knechtové v obecné rozpravě.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, uvedené opatření bude mít dopad na systém veřejného pojištění především jako na celek. Snížení vyměřovacího základu pro státní pojištěnce a argumentace přebytky zdravotních pojišťoven na běžných účtech je zcela účelové zkreslování situace. Zatímco všechna navýšení úhrad za působení minulé vlády byla schopna kompenzovat nárůst mzdových nákladů, tato vláda přenáší záměrně problém na koncové poskytovatele zdravotní péče. Znamená to úplné vyčerpání základního fondu zdravotního pojištění v letošním roce. Úspora na straně státního rozpočtu ve výši 14 miliard korun znamená pro veřejné zdravotní pojištění dle mého názoru velkou ztrátu. A já se ptám, to opravdu chceme? Dle vyjádření Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky přitom covid nezdecimoval společnost jen zdravotně a fyzicky, covid nás decimuje především psychicky a mentálně. Ve zdravotnictví a sociální službách to platí více než kde jinde. Covid je pro většinu lidí stále problém. Nemoc, trvalé následky a úmrtí - to přece nikdo z nás nechce. Na covid, s covidem a kvůli covidu umíraly miliony lidí a další miliony po nich dnes truchlí. Problém covid ovšem překrývá jiné problémy a umožňuje odvést pozornost. Naše vláda byla kritizována opozicí, že všechno dělá špatně a že je nutné obrátit kormidlo. Politická reprezentace se vyměnila, ale kýžený výsledek se zatím dle mého názoru nedostavil. Co tedy můžeme očekávat? Covid tu byl, je a bude zcela jistě do budoucna obrovský problém a budeme ho muset řešit. Ekonomická situace je složitá, místo rychlé pomoci a podpory ovšem vláda připravuje škrty. A co se děje dál? Chtěli jste ušetřit v rozpočtu na rok 2022 okolo 80 miliard. Zdravotnictví se má na úsporách podílet 14 miliardami, které se nedostanou do systému veřejného pojištění, a další miliony úspor v rámci rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Dle mého názoru je to až neuvěřitelné, nemyslitelné a dle mého názoru si do budoucna zaděláváme ještě na daleko větší problém. Jsou to škrty, které se vůbec nesetkávají s realitou. Mimochodem můj názor není ojedinělý. Předseda České lékařské komory doktor Milan Kubek odmítl snižování plateb za státní pojištěnce. Například v článku Naše zdravotnictví.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 Přesto má být paradoxně právě zdravotnictví tím resortem, na který vládní škrty dopadají tvrdě. Není to spravedlivé, říká prezident České lékařské komory doktor Milan Kubek. A právě nedostatečná výše této zástupné platby státu je hlavně příčinou dlouhodobých ekonomických problémů chronicky podfinancovaného českého zdravotnictví. Česká lékařská komora uvedla v dopise čtyři konkrétní důvody, podle kterých snížení plateb za státního pojištěnce je neuvážené. A jaké jsou důvody, proč nesnižovat? Prvním důvodem je vysoká míra inflace, kvůli které rostou ceny energií, pohonných hmot, potravin, což podle České lékařské komory povede také k tlaku zaměstnanců na zvyšování platů a mezd.
Nyní tedy pokračujeme v rozpravě, která naváže vystoupením pana poslance Štolpy. Následuje paní Ožanová. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, diskutujeme tu dnes o zrušení elektronické evidence tržeb a já mám nejen na základě tohoto, ale také dalších nápadů a návrhů vlády z posledních měsíců a týdnů pocit, že všechno smysluplné a funkční vláda ruší a naopak čím větší nesmysl, tím na větší sílu se to snaží tady ve Sněmovně prosadit a převálcovat. Měli bychom tu diskutovat o tom, jak vláda pomáhá lidem v současné situaci vysokých cen, respektive proč vůbec nepomáhá. Vláda by nám měla vysvětlovat, jak lidem pomohlo to její slavné snížení spotřební daně na pohonné hmoty, když ceny benzinu a nafty v těchto dnech atakují své historické hranice. Nebo by se měla vláda zpovídat Sněmovně, jak to je s napojením některých jejích členů na české podsvětí a organizovaný zločin. Vláda se zkrátka neumí postarat sama o sebe, natož aby se postarala o občany a jejich potřeby. Místo toho tu teď stojíme a řešíme zrušení EET, úspěšného projektu vlády Andreje Babiše, kdy stejně jako v dalších případech mám pocit, že motivací vlády není nějaká racionální úvaha či snad benefit pro české občany, ale že motivací je čistě truc vůči svým politickým konkurentům. Tak si pojďme říct a připomenout, co by tu dnes měla vláda řešit. Pojďme si připomenout, co dnes trápí naše občany. Protože vládu to očividně nezajímá a nechce to řešit. Lidé a firmy čelí enormnímu zdražování v podstatě všeho. Nahoru letí ceny energií, ceny potravin, ceny pohonných hmot se už několik týdnů drží na rekordních částkách. Problém je, že se zdražuje v podstatě vše. A ne o jednotky procent, ale často jsou to desítky procent během několika měsíců. Ty problémy se netýkají jen nízkopříjmových spoluobčanů, ale výrazně zasahují už i střední třídu. Byl to jeden velký PR počin, kdy jsme se dozvěděli hlavně to, že za všechno může předchozí vláda. A co víc, vláda jde proti svému vlastnímu programového prohlášení. Je to pět měsíců od vzniku vlády, a už tu porušují jednak slova z preambule, ale pak i pasáž o boji s šedou ekonomikou. "Sjednocení a digitalizace procesu státu jsou cestou k přijatelnější, efektivnější a levnější státní správě.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale chci požádat kolegyně a kolegy o klid.
"Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku. Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta." Tak pane premiére, to si s dnešním záměrem zrušení EET trošku protiřečíte. A co Piráti? Jsou ještě vůbec ve vládě? Nějak o nich není zase slyšet. ODS a s ní všechny vládní strany si tak jednoduše přejí návrat a rozmach šedé ekonomiky. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Elektronická evidence tržeb byla zavedena 1. prosince 2016 a její první vlna se vztahovala na sektor stravování a pohostinství. A to je skutečnost, kterou současné vládní strany pořád nechápou, nebo nechtějí pochopit. Další státy o něm uvažují. Zavedení EET v České republice předcházela důkladná analýza a srovnání těchto systémů.
A vracíme se do obecné rozpravy. Další v pořadí je pan kolega Farhan.
Já vám, pane předsedající, děkuji. Já už jsem nevystupoval tady s faktickou poznámkou k černým číslům nemocnic. Jsou tady kraje, které prostě do těch nemocnic posílají stovky milionů, protože těm nemocnicím ty peníze chybí, a pak v těch účetních uzávěrkách samozřejmě to vyjde v černých číslech. Tak to jenom na krátké doplnění. Dovolím si své vystoupení zahájit několika základními konstatováními, která se dotýkají návrhu vlády snížit platby za státní pojištěnce. Přes všechnu chytristiku ve zdůvodňování a žonglování s čísly vláda bere peníze zdravotnictví. To tady bylo řečeno a tak to prostě je. Je to neoddiskutovatelný fakt. Vláda z mého pohledu nepravdivě tvrdí, že bere peníze zdravotnictví, které v tuto chvíli nepotřebuje. Ale já si myslím, že zdravotnictví je potřebuje. Zdravotnictví peníze potřebuje na kompenzaci šílené inflace nemocnicím, praktikům a ambulantům. Potřebuje na léky pro velké skupiny pacientů, kteří k nim nemají doposud přístup. Zkrácení dlouhých čekacích lhůt na některé vyšetření a operace. Potřebuje ty peníze zdravotnictví na investice do nemocnic, které jsou mnohde silně podinvestované. Kvůli limitovaným finančním prostředkům, preskripčním a indikačním omezením nasazujeme pozdě účinná léčiva u diabetiků, cholesterolu; například co se týká nejmodernější léčby u cholesterolu, se účinně řeší u 2 500 lidí namísto 100 000 pacientů. Lidé s migrénou si musí protrpět až čtyři dny v měsíci v bolesti, než se dostanou k účinnému léku. Mohl bych zde také mluvit o léčivech na atopickou dermatitidu a dalších. Sečteno a podtrženo, vláda bere zdravotnictví peníze, a to hned dvakrát. Vláda hovoří o tom, že nebude omezovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče, ale já se ptám: Kde je nějaký rozvoj, který také něco stojí? Kde jsou nové technologie a terapie, které zachraňují životy a budou vstupovat do systému? Z čeho je chceme platit? V předchozích čtyřech letech se české zdravotnictví díky masivní finanční podpoře vlády začalo dotahovat na nejvyspělejší a nejbohatší evropské země. Projevilo se to v dobrém přístupu pacientů k nejmodernější a nejnákladnější zdravotní péči, motivačním růstu platů lékařů a sester i dobrých hospodářských výsledcích nemocnic, praktiků i ambulantů, jak tady bylo zmíněno mými předřečníky. Snižování objemu prostředků do zdravotnictví může tento pozitivní trend zvrátit. Samozřejmě, že i dnes peníze chybí. Chybí z důvodu omezených finančních prostředků a ani dnes se neproplácí ty nejdražší léky velkým skupinám pacientů, přestože by zlepšily jejich zdravotní stav. Když se podíváte na vybydlené budovy některých - ne všech, ale i řady významných nemocnic, včetně některých fakultních, je vám na první pohled jasné, že se zdravotnictví v penězích netopí. Pokud vláda trvá na tom, že peněz v českém zdravotnictví je tolik, že je potřeba nějaké vrátit do státního rozpočtu, měla by se z mého pohledu přepsat učebnice ekonomiky ve zdravotnictví a farmakoekonomiky. Pokud se řekne, že nákladová efektivita nebo dopad do rozpočtu jsou moc velké, léky se prostě nehradí. Někde se prostě udělá čára, můžeme tomu říkat tlustá čára, a za tu se nejde. Ta čára se udělat musí. Musí se udělat proto, abychom vyšli s penězi, které máme k dispozici. Ale tvrdit, že peněz je tolik, že více bychom jich smysluplně ve zdravotnictví nevyužili, je podle mého falešná hra. Jestliže v letošním roce budou pojišťovny platit nemocnicím a lékařům podle stávajícího kontraktu úhradové vyhlášky v tom rozsahu a kvalitě, v jaké je nasmlouvaná péče, to nikdo, si myslím, dnes už nerozporuje. Velký problém s kvalitou a dostupností péče ale může nastat v následujících letech. Takže reálně budeme chtít po nemocnicích, prakticích, ambulantech stejný rozsah péče, stejnou kvalitu zdravotní péče, ale za méně peněz. Tyto peníze chybí a budou chybět na rozvoj českého zdravotnictví. Na terapie pro velké skupiny pacientů.
Strany vládní koalice ruší EET bez ohledu na zdravý rozum. Na jedné straně je nám předkládán stav veřejných financí, který vládní politici vykreslují jako nejhorší v Evropě, a všem občanům i podnikatelům ordinují úspory. Na straně druhé ze strany vlády jde o zmaření rozsáhlé investice státu i soukromých subjektů. Stát investoval do EET téměř miliardu, což je řádově méně, než kolik EET ročně rozpočtu přinese. Soukromé subjekty investovaly v součtu ještě více. Ukazuje se, jak nehospodárně vláda přistupuje k veřejným penězům, zatímco neustále vykládá lidem o zodpovědné rozpočtové politice. Všichni víme, jaké škrty ve státním rozpočtu připravil ministr financí s odůvodněním, že nemá finanční prostředky. Výdaje na zajištění úkolů Finanční správy jsou sníženy o 765 milionů. A současně byla také snížena dotace na obnovitelné zdroje energie z 27 na 19 miliard korun. Ministerstvo dopravy - pokles výdajů kapitoly o 9 miliard korun. Snížení podpory lesního hospodářství o 330 milionů korun a snížení podpory vodního hospodářství o 200 milionů korun. Ministerstvo kultury - pokles výdajů kapitoly o 921 milionů korun. Snížení výdajů na program Péče o národní kulturní poklad a dědictví o 400 milionů korun. Snížení výdajů na záchranu a obnovu kulturních památek o 169 milionů korun a snížení podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických a pěveckých sborů o 100 milionů korun. Dnes jsme probírali Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo spravedlnosti - pokles výdajů kapitoly 1,8 miliardy korun. Snížení dotace na sportovní reprezentaci o 76 milionů korun. Snížení podpory významných sportovních akcí o 101 milionů korun. Nyní těch 13 miliard, které přináší EET, ty by se vlastně docela hodily. Kde vezmete těch 13 miliard? Zvýšíte daně? Budete privatizovat? To jediné totiž zřejmě umíte. Vy prostě rušíte účinný nástroj proti šedé ekonomice, ale jak se říká, stranický rozkaz zněl jasně.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. A nyní tedy vystoupí pan poslanec Ondřej Babka a připraví se paní poslankyně Eva Fialová. Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem teď chtěl přesvědčovat svým projevem pana ministra financí nebo aspoň některého člena vlády, kterého tady bohužel nevidím. Ten systém je funkční a dodavatelé pokladních systémů jej v maximální míře zautomatizovali. To samé se týká i připojení k internetu. Jednoznačnou výhodou elektronické evidence tržeb pro veřejný systém není jen vyšší výběr daní, ale také kvalitní zdroj informací, které jsou výjimečně dostupné prakticky on-line, a umožňují tak sledovat trendy vývoje ekonomiky a efektivní zaměření daňové kontroly, tím tedy rozumějme nějaké nezatěžování poctivější části podnikatelů. Po třech letech fungování elektronické evidence tržeb je zjevné, že díky EET došlo právě k výraznému zacílení a zefektivnění právě těchto kontrol. Díky elektronické evidenci tržeb zároveň jsou ty kontroly, jak už jsem řekl, cílenější. Riziko kontroly u poctivého podnikatele se tedy dramaticky snížilo. Díky tomu se podnikatelé mohli zaměřit na to, co opravdu umějí a na co se zaměřit potřebují, tedy právě na to své podnikání, a nemuseli tak svůj drahocenný čas věnovat jakýmsi administrativám při případných kontrolách. To je benefit, který se samozřejmě těžce spočítá, ale má obrovské implikace pro celé podnikatelské prostředí. Také finanční přínos pro veřejné finance rozhodně není zanedbatelný.
Tak to vám rád řeknu, můžeme si o tom povykládat. A jediné, co je jisté, jak 4 miliardy vyletěly komínem. A já to ale nekritizuji. Protože ti, kteří to spustili, tak nemohli vědět, že spouštějí něco , co nebude fungovat.
Já vám děkuji.
Myslím, že tady dneska stojíme před problémem, jak vyřešit právě zdravotní pojištění. Nezpochybňuji jednoznačné právo opozice neustále kontrolovat, vyjadřovat se k tomu a podobně. A já bych tohle nechtěl, aby se takhle zhroutila naše ekonomika díky vašemu neustálému rozdávání, protože to rozdávání není z nějakých fondů, na to se nejdřív musí půjčit.
Já vám také děkuji.
Tak děkuji. Už to není tématem, to je pravda. Já tady mám ten graf, já ho mám i na svých sítích. Prostě z toho už se nevymluvíte. Zvedl jste ruku, já ne. Co se týče té konsolidace - ano, vrátíme se ke zdravotnímu pojištění. Velice vítám přítomnost pana ministra zdravotnictví, děkuji za ni, protože skutečně je to zdravotní téma. A ano, máte pravdu, my jsme šestá nejméně zadlužená země.
Já vám také děkuji. Další faktickou poznámku má pan ministr Zbyněk Stanjura.
Takže takhle to je. A musíte si vybrat. Vy jste schopni v jedné větě říct, že je třeba snižovat zadlužení, a současně navrhnout nové výdaje za 250 miliard. Mám nové výdaje, nebudu zvyšovat daně, ale současně snížím schodek.
Vy nemáte žádné nápady. Pro lidi děláte jednu velkou nulu a schodky vám rostou!
Tak děkuji. Prosím, máte slovo.